Pokračujeme dalším vystupujícím a tím je pan poslanec Roman Kubíček. Připraví se pan poslanec Jiří Mašek.
Pan poslanec Wenzl je v pořádku, byl předán do péče lékařů a já si z tohoto místa dovolím malé poděkování, protože i v tomto sále bylo vidět, že jsou zde lidé. A dovolím si prostřednictvím vaším poděkovat paní předsedkyni Pekarové Adamové, mému ctěnému kolegovi Honzovi Bartoškovi a panu kolegovi poslanci Burešovi za včasnou pomoc a za to, že opravdu to nejsou jenom stroje na politiku a předkládání zákonů. A za to vám všem dík. Současně se je pokusím obhájit. My jsme se tady bavili, já jsem vždycky říkal, že do toho vnesu trošku něco jiného, protože pořád se tady bavíme o té legitimitě, o tom očekávání, o té retroaktivitě a o těch věcech, ale to už jsme tady řekli mnohokrát. Já jsem si dal tu práci a vyhledal jsem si některé státy Evropské unie, neříkám, že všechny, a nešel jsem do Litvy a na Slovensko, tam je to trošku něco jiného, ale našel jsem si země, které jsou pro nás vzorem, a našel jsem si i ten podíl, který ten důchod tvoří. Tak já půjdu od vrchu. V Rakousku podíl - nebudeme mluvit o absolutních částkách, to je nesmysl, protože náš hrubý národní produkt není úplně stejný, ale budeme mluvit o tom poměru. Mají tam jiné podmínky, oni mají minimální dobu odpracovanou na 20 letech a maximální dobu na 41 letech. A i od toho se ten důchod odvíjí. Nicméně v té době mají započítané i vzdělání, to je velmi důležité. O té absolutní částce se nebudeme bavit. A ten poměr, proč jsem dával Rakousko na první místo, je to v globálu nejúspěšnější důchodce v celé Evropské unii. Na druhém místě je v současné době Belgie, kde ten důchod tvoří až 75 % pro osoby, které žijí ve společné domácnosti, a 60 % pro ostatní. A i tam je podmínkou odpracování dokonce až 45 let, ovšem opět se započítáním určitého vzdělání. Ty podmínky jsou tam daleko měkčí, tam jenom 35 let nebo posledních 20 let odpracovaných v posledních 30 letech. Další zemí je Německo. Já vím, že budete namítat, že tady máme některé vnější a vnitřní okolnosti. Tak je to taková zvláštnost, která se nám tady děje, a je to inflační diferenciál, protože měna se chová úplně jinak, než by mělo být správně, protože inflace venku, v republice, je nižší než v České republice a v globálu měna by měla oslabovat, protože by mělo dojít k poptávce po jiných zdrojích financí. Nicméně asi to nasvědčuje tomu, že se v tuto chvíli snižuje poptávka po zboží, že ti lidé méně nakupují. To je jediné vysvětlení, jiné jsem nenašel. Já preferuji trošku jiné ekonomy. A teď ta otázka. Řekněte si tomu, jak chcete, inflace, která je v České republice, protože my se tady bavíme o důchodcích a my máme dva spotřební koše. Jeden koš spotřební se týká veškerého obyvatelstva a druhý spotřební koš se týká důchodců. Ty koše se od sebe mírně liší.
Pan poslanec Stanislav Berkovec.
Děkuji. Mně to nějak splynulo. Já to také velmi zkrátím, přihlásím se ke svým čtyřem pozměňovacím návrhům. Nějaké číselné řady, to je podrobně v těch příslušných dokumentech. Jenom bych ještě připomněl, že ten důvod, který mě k tomu vedl, tak je hlavně v tom, že právní řád České republiky to pochopitelně podmiňuje, tu valorizaci, o tom už jsme tady mnohokrát dnes mluvili. To je všechno, děkuji za vaši vzácnou pozornost.
Děkuji za slovo. Důvodovou zprávu mám nahranou v systému a předložila jsem pět pozměňovacích návrhů. Co se týče mimořádné valorizace důchodů, která má nastat v červnu tohoto roku, slyšeli jsme tady mnoho důvodů nás opozičních poslanců.
Děkuji.
Dále bych poprosil pana poslance Jana Volného.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Každý den na vás myslíme. Sledujeme internetovou televizi. Pozdravujte pana Babiše, Nachera, Schillerovou, Havlíčka, Vondráčka a další. I vám přejeme vše dobré. Nevím, jestli to vyhrajete, ale držte se, moc vám fandíme. Sousedé z Kotlářky.
Děkuji, pane předsedající. Já bych snad jenom k tomu všemu dodal, že všichni jsme viděli, jak jsme byli omezeni na našich právech, všichni vidíme, jak vláda něco jiného říká, něco jiného dělá. V podstatě se chová jako podomní prodejci, kteří slibují zázračné hrnce, deky a masážní matrace a počítají s tím, že si toho nikdo nevšimne a všechno bude v pohodě.
Já děkuji za slovo, pane předsedající.
Já naprosto sdílím právní názor svého ctěného kolegy Radka Vondráčka, s tím jsem také šla na jednání. Rozhodla jsem se pro toto řešení po krátké poradě se svými kolegy, zdá se mi teď rozumné. Všichni žijeme důchody. A zdůvodním ty schůze. Ta témata jsou jasná. Dnes jsme se měli bavit o problematice léků, ten problém teď jenom byl překryt tímto hanebným zákonem, který jste předložili do Sněmovny. Nicméně pořád rezonuje mezi lidmi a my toto téma neopustíme, protože váš ministr to nevyřešil, a já prosím pana premiéra, ať se tomu osobně věnuje. A druhé téma, které dnes mělo být na pořadu, tak je zmrazení platů ústavních činitelů. To v kontextu toho, co se teď má stát našim důchodcům, také je pochopitelné. Ale rozumím, že v tuto chvíli - ale mohly by se, ten zákon tady leží, návrh je to poslance Andreje Babiše, když už na mě pokřikujete.
S přednostním právem pan předseda Fiala.
Tak dovolte mi také k tomu říct několik slov. Já si myslím, že tak závažná témata by měla mít svůj prostor a čas. A já jsem přesvědčen, že na to také občané čekají.
Paní poslankyně, ještě vás poprosím o strpení a poprosil bych všechny, aby se ztišili.
Ne, nedám, nebojte se. Říkám, že jsem chtěla dát procedurální návrh, abyste se mi vrátili všichni, takže nedám ho, nebojte, běžte. Je pokročilejší odpolední hodina a vidím, že už ani kolegové vtipy neberou, protože už opravdu asi nemohou. V každém případě já jsem také podala pozměňovací návrhy. Tím že nebyla řádná rozprava, tak se pokusím alespoň v krátkosti shrnout, o co zde běží. Tak budu pokračovat. V každém případě zde řešíme valorizaci důchodů, která dle mého názoru měla běžet řádným legislativním procesem. Řekla jsem to zde již několikrát, čekala jsem, že zde bude od pana ministra práce a sociálních věcí slíbená ta věcná diskuse, vždycky přede mnou někam utekl, slíbil mi to tady před pultíkem, jak si o tom hezky popovídáme, bohužel už jsme se nestřetli, takže odpovědi stále nemám. Říkám, čekala jsem na tu diskusi, která tady zde měla nastat a nenastala. Ale vrátím se k tomu řádnému legislativnímu procesu, který si myslím, že nebyl spuštěn, i na to je pamatováno. Kdyby nebylo vypořádáno, respektive ten řádný legislativní proces do konce roku, mohli jít v rozpočtovém provizoriu a mohli tento zákon dokončit začátkem tohoto roku... To, že tam spatřujeme někteří retroaktivitu a další věci, legitimní očekávání a další a další, nebudu se tady opakovat. Myslím si, že to bude otázka pro Ústavní soud, a uvidíme, jakým způsobem se k tomu postaví. Vy jste přistoupili k tomu, že jste mně vzali moje práva...
Abych uvedl příklad i mimo politiku, tak na projednávání změny důchodů ve stavu legislativní nouze upozorňují i renomovaní ústavní právníci. Vydat se po této cestě se mi tedy z nejrůznějších důvodů zdá jako hazardérství, doplňuje docent Marek Antoš.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 To, že nedělá nic a zareaguje až v situaci, když je potřeba reagovat rychle, tak to neopravňuje k tomu, abychom použili tento mimořádný prostředek. Podle jednoho z právních názorů totiž důchodcům vznikl nárok na růst penzí od června v původní výši už samotným faktem růstu inflace, ze které plyne zvyšování penzí. Zvedá se zásluhový procentní díl důchodů. Roste o tolik procent, kolik dosáhl cenový přírůstek. Podle Jurečkou přichystané a vládou odklepnuté novely má mít zvýšení penzí dvě složky. Ano, a to je těch 19, které pan ministr Stanjura má a není to problém. A nakonec bych si dovolil ještě přečíst dopis Odborového svazu pracovníků zdravotnictví a sociální péče, základní organizace Liberec. Vážený pane poslanče, píšou panu Pražákovi. Píšu vám v souvislosti s novými opatřeními v oblasti důchodů, které chystá vláda České republiky. Navrhovaná opatření jsou pro nás, poctivě pracující, zcela nepřijatelná. Není možné, aby lidé, kteří celý život přispívají do systému sociálního zabezpečení, získali v době, kdy se vše zdražuje a čelíme nepřiměřené inflaci, reálně nižší důchod, a ještě si na něj budou muset počkat až do 68 let. Ale já myslím, že pan Jurečka to řekl, že to má řešit příští vláda, ale mluvil o 68 letech, nevím proč, on má ty prognózy, ty svoje dvě čáry. Navíc zaměstnanci v České republice pracují déle než zaměstnanci ve většině zemí EU. Vážený pane poslanče, uvedené kroky vlády České republiky zásadně ohrožují důstojný život lidí, kteří celý život pracovali, jejich zdraví i kvalitu života. Ve vážném ohrožení je také sociální smír. Může to být například zlepšování podmínek pro lidi, kteří pracují ve fyzicky náročných povoláních. Žádám vás proto, abyste tyto kroky vlády v rámci legislativního procesu nepodpořil. Magistra Alena Kyrianová, předsedkyně krajské rady Libereckého kraje OSZSP. Kolega Kubík nemohl vystoupit, tak chtěl říct následovné: Řešíme zde zkrácené jednání ve stavu legislativní nouze a já bych chtěl hned na úvod říct, že s ním nesouhlasím. Berete nám možnost mluvit, prezentovat naše názory, postoje. Takže já jako Jan Kubík se necítím okraden o tu příležitost, ale cítím, že okrádáte občany, naše voliče, kteří mají právo na své zastoupení v Poslanecké sněmovně, mají právo na to, aby naším prostřednictvím tady byl slyšet jejich hlas, jejich obavy, starosti, protože ty jim přiděláváte. Vzpomeňte si na to pokaždé, když potkáte nějakého důchodce. Průběhem této schůze pošlapáváte a překrucujete jednací řád jako nikdo před vámi. Je naivní si myslet, že to přinese cokoliv dobrého. Určitě mi však nepřijde, že vyplácením zasloužených a zákonem schválených důchodů by mohla vzniknout hospodářská škoda. To, že nepodrazíte seniora, který desítky let táhl celý tento systém, ze kterého my teď těžíme, který si ten důchod předplatil a poctivě odpracoval, to považujete za hospodářskou škodu? Promiňte, já ne, říká pan Kubík. Že zákonnou valorizací pomůžete v boji s astronomickou inflací invalidním důchodcům, kteří často mají zvýšené náklady na život a snížené možnosti pracovního uplatnění, to považujete za hospodářskou škodu? Tady nejde o opozici, vážení kolegové, tady nejde o nás, kteří zde sedíme, tady jde o občany. Jejich práva tento týden pošlapáváte. Nejhorší je, že vy, vládní koalice, máte pohodlnou většinu, abyste si tento návrh prosadili kdykoliv, kdy budete chtít. Mohli jste ho tedy v klidu navrhnout už na podzim či v lednu a zcela legitimně a férově to zde probrat. Nebyl by jediný důvod tlačit toto okradení důchodců silou a ohýbáním všech platných pravidel. Protože jste se báli, že by v takovém případě Andrej Babiš vyhrál prezidentské volby. Mluvíte o nutnosti šetřit. Velmi se mi v tomto líbí vyjádření, které si pověsil na Facebook Michal Doktor, dříve poslanec za ODS. V něm mimo jiné píše toto - cituji: A už jednou, před mnoha lety, jsem predikoval, co se stane, nechá-li se vládní koalice přichytit, kdy namísto vymetání chléva důslednými a chytrými úsporami naplní kasu zvyšováním daní. Možná mám klapky na očích. Možná je to tím, že žiji v kraji, kde jsme dluhy předchůdců splatili a neděláme nové. Možná je to tím, že jsem v čele dozorčích rad společností Jihočeského kraje, kde generujeme zisk tam, kde jiní mají hlubokou ztrátu. Jsem zkrátka od základu přesvědčen o tom, že tam, kde není prokázána snaha ušetřit poslední korunu, nemá vláda jakékoliv právo sahat do žlabu druhých. Já to pro jistotu zopakuji, aby každý zaznamenal tu nosnou myšlenku: Michal Doktor, kdysi poslanec za ODS, říká, že tam, kde není prokázána snaha ušetřit poslední korunu, nemá vláda jakékoliv právo sahat do žlabu druhých. Zaregistroval jsem výzvu tuším pana ministra Jurečky, že důchodci mají být solidární. Ale jak jim to vysvětlíte, když vidí tu nehospodárnost vaší vlády? Jak jim to vysvětlíte, kdy jsme si od Nového roku zvýšili platy? Jak jim to vysvětlíte, kdy si pořizujeme nejdražší stíhačky, které můžeme? A říkáte, můžeme si to dovolit.
Jestliže to dneska nějakým způsobem skončíme, tak vlastně ten zákon bude přijat v řádu dnů. Ale já jsem hrdý na naši parlamentní tradici. Já nepotřebuju, abychom přijímali zákon jak v Ázerbájdžánu. Doufám, že jsem se teď nedotkl svých přátel v Ázerbájdžánu. Žádný válečný stav. Žádné ohrožení státu. Žádné zásadní ohrožení svobody a základních práv občanů. Žádné hrozící značné hospodářské škody. Neboť není škodou, když je důchodci vypláceno to, na co už mu vznikl nárok. To si myslím, že je ten hlavní message, který už tady posloucháte několik dnů, jste z toho možná frustrovaní, ale posloucháte to naprosto právem. A budeme to do vás cpát horem dolem, protože víme, že máme pravdu. A ta obstrukce není samoúčelná. Obstrukce je nejzazší, nejzazší instrument, který ta opozice má. Znovu říkám, to, že jsme tady po nocích, to není naše dílo. Za situace, kdy jsme tu už čtyři dny a tři noci, to se na mě nezlobte, já jsem poměrně konsenzuální člověk, ale ty emoce už jsou prostě ve všech a rozumný dialog a nějaká racionalita se postupně vytrácí. To jsem ještě chtěl říct v rámci tohoto svého vystoupení.
Nyní vystoupí pan poslanec Wenzl a připraví se pan poslanec Faltýnek.
Chci uvést to, že v případě přijetí toho návrhu tak, jak je předložen, opět tady bude dopad na tu nejzranitelnější skupinu našich obyvatel. Zkusme se tedy domluvit, podpořte tyto moje pozměňovací návrhy. Myslím si, že je to rozumný kompromis.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. A v těch dalších krocích, byť si myslím, že tady vás určitě nepřekvapím, když řeknu, jaký názor na to mám. Ale já bych se rád vrátil k těm číslům. Ono už to tady také několikrát zaznělo. To znamená k těm číslům, o co vlastně jde, o jakou částku, nebo o jaké částky se jedná. A já jenom znovu připomínám to, co tady padlo už několikrát, měl to ve svém projevu nebo projevech i náš pan předseda Andrej Babiš, že když se podíváme na výdaje státního rozpočtu na letošní rok, plánované výdaje státního rozpočtu, když se podíváme na ten plánovaný schodek státního rozpočtu, který, jak se mnozí z nás obáváme, nemusí být finální číslo, tak ta částka proti tomu poměrově je relativně zanedbatelná. Jinými slovy, tak jak tady opakovaně říkal i v médiích pan ministr financí Stanjura, neměl by být problém si s ní poradit v rámci státního rozpočtu. A už také si dobře vzpomínáme na to, jak optimistická byla pětikoalice nejenom před volbami, ale samozřejmě i potom po volbách, když mluvila o tom, jak najde ty zdroje, jak si pomůže na straně výdajové. No tak teď už začínáme vidět, jak si tedy pomáhá, protože ten první významný návrh jde právě na úkor těch nejzranitelnějších, tedy našich seniorů. Takže je jasné, že se nemůžete divit, že se tady samozřejmě zvedla vlna odporu, kterou tyhlety hodiny, desítky hodin a dny jasně vyjadřujeme, protože ti, kterých se to nejvíc týká, se tady samozřejmě přímo bránit nemůžou. Ale to obrovské množství mnoha set tisíc nebo milionů seniorů, které tímto připravujete o ty peníze, které tam skutečně mohli nějakým legitimním očekáváním mít a měli mít, tak ti potom hovoří samozřejmě ústy svých volených zástupců. A jedním z těch volených zástupců jsem i já a rád to tady tlumočím. Já jsem tedy spíš zesinalý z toho, jak jste nebyli připraveni na to, co se může stát. A já si myslím, že ani na tohleto nemůže být nějaká racionální odpověď.
Celá podstata této novely je vlastně jednoduchá a přesně v duchu chování a vládnutí vlády Petra Fialy nesystémová, necitlivá a asociální. Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexu spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše zhruba 450 reprezentativních výrobků a služeb ve dvou srovnávacích obdobích, přičemž váha, která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují na celkové spotřebě domácností. Obyvatelé s vyššími příjmy mají navíc více možností, jak následky inflace krotit. Svolejte tu valnou hromadu, pane premiére, nic vás to nebude stát. Právě osamělí senioři již nemají moc kde šetřit. Vláda si tedy bere bezmála 3 miliony seniorů jako rukojmí svojí neschopností, letargií a bohorovností. Dělo se něco? Vláda, jak je jejím zvykem a hlavním charakteristickým znakem, nedělala opět vůbec nic. Myslím si, že se čekalo, až skončí celá ta vysilující série voleb. Ano, je to tak, vláda to říká. - Ano, je to tak. Až se jí to podařilo. Je čas postavit občany před realitu a vlastně hotovou věc. Současná vláda z opozice tolik let křičela, jak všechno zvládne lépe. Radila, poučovala a kádrovala, až tedy dostala sama možnost vládnout. - Jo, to říkali před volbami, všechno umí, všechno bude super. Přesně jak v tomto případě její neschopnost odnáší ti nejpotřebnější a není divu, že tolik médii milovaná vláda ztrácí podporu a důvěru občanů. No, tak média se stále snaží ji vykreslovat. To jsou bakalovci, nám tady stále říkají, jak bylo úspěšné to předsednictví... A zelené peklo. To je ten úspěch. To říká pan Štolpa. A proč by měl této vládě někdo důvěřovat? Také na seniory samozřejmě vysoké ceny energií výrazně dopadají a senioři nemají zároveň možnost jít si o víkendu někam přivydělat. Nikoho zřejmě už nepřekvapí, že si tato vláda připsala řadu prvenství, respektive vláda zařídila prvenství nám všem. Takže ve výčtu: První místo za největší pokles reálné mzdy lidí v zemích OECD. To všechno za situace, kdy díky inflaci, kterou vláda navíc neřeší, si na příjmech rozpočtu polepšila o 137 miliard minulý rok navíc. Kde jsou ty úspory? Kde jsou desítky miliard korun úspor - říká pan Štolpa - kterými vládní strany mávaly před volbami? Jen připomínám, že vláda údajně nechce riskovat, že by nestihla tady ve Sněmovně schválit snížení valorizace důchodů. Sáhla tedy proto k vyhlášení stavu legislativní nouze. Pro mě není právní stát jen slovo." A teď chce stav legislativní nouze použít jako alibistickou záchrannou brzdu.